Tak, a já vás poprosím.
Další, to jest druhý návrh, o kterém bychom hlasovali, je legislativně technická úprava. Odůvodnění k této záležitosti. S ohledem na tyto náležitosti poprosím následně v rámci upravené procedury, kterou budeme schvalovat na plénu, abychom hlasovali o těchto dvou bodech. Dovolím si navrhnout přerušení projednání této novely zákona o místních poplatcích do příští schůze Poslanecké sněmovny.
Takže budeme hlasovat. Do schůze, která bude... Takže já myslím, že jsme se tady shromáždili v dostatečném počtu, žádost o odhlášení žádnou nevidím. Návrh byl přijat. Takže paní poslankyně Dana Balcarová se omlouvá z dnešního jednání od 11.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Pavel Jelínek se omlouvá od 13.50 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Pan poslanec David Kasal se omlouvá mezi 11.30 až 14.00 z důvodu návštěva lékaře.
Děkuji za úvodní vystoupení panu ministrovi. Za připomínky Ministerstva financí děkuji. Ty právě míří na to, že nebyla vyhodnocena varianta zrušení investičních pobídek. Z toho je patrná skutečná motivace předkladatelů a tou je zachování tohoto zákonného dotačního titulu za každou cenu a možnosti rozhodovat o výhodách pro vybrané firmy. O ničem jiném to není. Tyto výhody mají hodnotu, když budeme mluvit v číslech, zhruba tři miliardy korun ročně, které jdou přímo nebo nepřímo z kapes daňových poplatníků. A bavíme se o době, kdy se snižuje tempo ekonomického růstu a vláda hledá na své výdaje prostředky, kde se dá. V nich jsou vyjádřeny právě ekonomické pochybnosti přínosu tohoto zákona. Opomíjí tak možná řešení ve vztahu k naplnění cílů. Takže to je opravdu výborný, vynikající důvod. To byla spíše technická věc jako zpravodaje. A teď se dostávám k politickému názoru a zdůvodnění těch pozměňovacích návrhů, které jsme zde předložili. Investiční pobídky totiž skutečně jsou jenom dalším dotačním titulem, který vytváří ze své podstaty nefér konkurenční prostředí a křivý trh. Ony na jednu stranu přinášejí výhodu těm, kteří pobídku obdrží, oproti těm, kteří ji nedostanou. Příjemci pobídek tak za podpory státu kanibalizují de facto ostatní podnikatele a firmy v regionu, zejména ty malé a střední, kteří tuto výhodu nemají, ale de facto to těm velkým zaplatí. O tom celém ten zákon je. Je to takto jednoduché. A tato legrace bude stát daňové poplatníky tři miliardy korun ročně. Od liberálního prostředí se naopak poslední roky vzdalujeme... Ony tři miliardy korun jsou skutečně důležité. Ale jak jsem říkal, od liberálního prostředí se naopak poslední roky vzdalujeme. A to, co tady říkal na začátku pan ministr ve svém projevu, a vyjmenovával, jaké dotační tituly má vláda připraveny pro malé a střední podnikatele, no co je to jiného, než že měníme v naší zemi ekonomiku tržní na ekonomiku dotační. To znamená, mě nijak neoslňují čísla, kolik je připraveno dotačních titulů, protože každý dotační titul křiví trh, protože potom podnikatelé nekonkurují svou šikovností udržet se na trhu a nabídnout nějakou činnost našim občanům, ale konkurují pouze tím, jak jsou šikovní ve vyjednávání na ministerstvech o získávání různých dotací. V minulosti bylo uděleno více než 90 % investičních pobídek pouze velkým firmám. A zákon samotný, respektive novela se nesoustřeďuje rozhodně na výsledek, třeba uvedení nějakého výrobku na trh nebo rozvoj konkrétní technologie, ale pouze na činnost. A to je tak typické pro státní správu bez ohledu na politiku, která se vykazuje činností. A z toho jsou patrná kritéria, třeba orientace na výši platů. Údajně se jedná o podporu podniků s vyšší přidanou hodnotou. Například je tam kritérium 80 % zaměstnanců s nadprůměrným platem. Pokud se podíváme do návrhu nařízení vlády, tak pouze k 1. prosinci. Negativním efektem tedy bude vysátí pracovní síly z nepodpořených podniků ve prospěch takto dotovaného podniku. Z těchto důvodů jsem právě navrhl za klub ODS zrušení zákona jako celku. Já chápu, že hnutí ANO, možná sociální demokracie s námi v tomto nebudou souhlasit.
Děkuji za slovo. Já bych jenom opakovaně adresoval na pana ministra otázku, proč si tam ponechává to rozhodující slovo na konci vláda, zejména u tak malých částek.
Prosím.
Já jsem říkal, že byla diskuze mezi vládou a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Lipavský, poté pan poslanec Ferjenčík.
Tak samozřejmě stát nikdy nic nevymyslel, vymýšlejí to vědci a ti jsou z velké části právě placeni ze státního. Za posledních 30 let v České republice právě vidíme, že jaksi my maximálně ztrácíme na tom, že neumíme tyto dvě části propojovat. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík.
Ten byl vyvinut pro účely americké armády a dneska to jsou snad miliony byznysů, které jsou na to nabaleny. Nevím, pokud by stát neinvestoval do takovéto technologie, jestli by to vynalezl někdo jiný. To jsou prostě kdyby.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl předně poděkovat panu ministrovi, že odpovídá na otázky v rozpravě. Velmi to vítám a myslím, že by bylo skvělé, kdyby se to dělalo u všech zákonů.
Pan ministr bude odpovídat, takže prosím, pane ministře. Jinak v tuto chvíli nemám žádné další přihlášky.
Abych byl úplně upřímný, nevím.
Děkuji.
To se můžeme dál bavit o těch technologických centrech, ale vůbec o centrech sdílení služeb. Myslím si, že tady se skutečně ta debata pouze zplošťuje na výňatek jedné části toho zákona. Technologická centra nejsou jediným typem investiční podpory, na který tato novela míří.
Děkuji za tuto faktickou poznámku a nyní paní poslankyně Langšádlová s faktickou poznámkou.
Pane ministře, dobrý den.
A pane zpravodaji, pokračujte.
V případě, že by byl tento návrh přijat, tak by se ostatní návrhy staly nehlasovatelnými. Já všechny tyto pozměňovacími návrhy označím, čeho se týkají, až o nich budeme hlasovat.
Děkuji. Takže prosím, pane zpravodaji, provádějte nás jednotlivými návrhy a prosím o krátké zdůvodnění.
Ano, děkuji za podporu procedury.
Všechny jsem vás odhlásil na žádost, takže se prosím znovu přihlaste, a až se nám počet přihlášených ustálí, tak zahájím hlasování o legislativně technických úpravách. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Je to zrušení nástroje investičních pobídek. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučující.
Kdo je proti? Děkuji. Děkuji. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Prosím potom více na mikrofon. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Další návrh pod označením A3 pana kolegy Kubíčka prostřednictvím hospodářského výboru. Stanovisko výboru je doporučující.
Děkuji. Děkuji. Já zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru je doporučující.
Děkuji. Já jsem zahájil hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je doporučující.
Děkuji. Já zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Je to omezení investičních pobídek pouze na malé a střední podniky. Stanovisko výboru - bez stanoviska.
Děkuji. Já jsem zahájil hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Další návrh je pozměňovací návrh pod označením D pana kolegy Juříčka. Týká se lhůt, a to tím, že vláda o návrhu ministerstva na schválení investiční pobídky rozhodne ve lhůtě do tří měsíců od jeho předložení. Stanovisko výboru je bez stanoviska.
Já jsem zahájil hlasování. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Tím jsme vyčerpali pozměňující návrhy a měli bychom podle mých poznámek hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Ano. O všech návrzích bylo hlasováno. Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Děkuji. Takže já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Takže nezpochybňuji hlasování, jenom pro záznam.
Děkuji, takže to bylo pro záznam. Já děkuji navrhovateli a zpravodaji. A je 13.28, takže máme ještě dvě minuty na to probírat jiné zákony, takže...
Nejprve prosím jedno upozornění. Pokud někdo z vás ten zlatý prstýnek postrádá, tak si ho může vyzvednout tady u dam v předsálí, kde je k dispozici. A přikročíme k projednávání bodu číslo Zpravodajem garančního výboru je pan poslanec Vít Rakušan. Paní ministryně, prosím, máte slovo ještě před otevřením rozpravy.
Podstatou je úprava dosavadních oprávnění zpravodajských služeb v kontextu měnících se podmínek tak, aby zpravodajské služby mohly efektivně vykonávat svou činnost nezbytnou pro zajišťování bezpečnosti České republiky v následujících letech. Návrh zákona obsahuje zvláštní postup pro získávání informací od Generálního ředitelství cel a rozšíření dosavadní možnosti žádat informace od bank a možnost vyžádat tyto informace prostřednictvím jiného k tomu oprávněného orgánu. V návaznosti na rozvoj eGovernmentu a informačních systémů veřejné správy návrh dále upravuje podmínky pro uplatňování evidenční ochrany údajů i v dalších informačních systémech veřejné správy. S rozvojem eGovernmentu a obecně služeb informační společnosti pak souvisejí navrhované úpravy změn krycích prostředků a krycích dokladů. Návrh zavádí možnost zpravodajských služeb vytvořit pravidelně aktualizovanou referenční databázi digitálních podob osob. V oblasti zpravodajské techniky dochází ke sjednocení lhůty pro použití zpravodajské techniky Bezpečnostní informační službou a Vojenským zpravodajstvím se lhůtou pro trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle trestního řádu. Závěrem bych ráda zmínila, jak dopadla projednávání návrhu zákona ve výborech, jimž byl nový návrh zákona přikázán k projednání. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni a otevírám rozpravu. Není zájem o závěrečná slova, takže prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás provedl procedurou hlasování, abychom se seznámili s tím, jak budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji vám, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, hlasovací procedura doporučená garančním výborem, tedy výborem pro bezpečnost, je poměrně jednoduchá. Měli bychom si projít třemi hlasováními.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Můžeme pokračovat.
Děkuji.
Děkuji.
Jenom možná ještě jednu informaci pro vás všechny. Víte, chytré nápady se rodí v hlavách jednotlivců, ale nikoliv v tom, jestli je to malá, střední nebo velká firma. Mohu vám říct, že na celém světě už prakticky žádné hranice neexistují, protože všichni pochopili, že ten nápad se tvoří v hlavách skutečně jednotlivců a jenom skupina ho pak rozvíjí. Zapomeňme už na tu kategorizaci.
Taky děkuji za dodržení času.
Já děkuji. Mě by ve snu ještě ráno nenapadlo, že budu mít něco, co bych mohl říct k investičním pobídkám. Za mě vrchol vědy je Nobelova cena, a tak jsem se snažil najít nějakého zaměstnance nějaké firmy, co dostal Nobelovu cenu. Našel jsem spoustu zaměstnanců různých univerzit a výzkumných center a nějak jsem tam nenašel toho zaměstnance té firmy, ale věřím tomu, že ten výzkum se dělá hlavně ve firmách. Ale možná se pletu, já tu situaci zase tak podrobně neznám. Rozumím tomu, že jsou firmy, které chci nějakým způsobem stimulovat, aby dělaly nějaké činnosti v nějakých místech, kde by to jinak nefungovalo, a takhle já vnímám investiční pobídku. I negativní výsledek výzkumu nemusí být špatný. To bych nebyl asi spokojen a rád.
Děkuji. Nyní se hlásí pan ministr, poté pan poslanec Lipavský.
Já jsem ji tady použil pouze v tom slova smyslu, kdy jsme diskutovali, že menší a střední firmy díky tomuto budou mít zhoršenou pozici vůči třeba velkým firmám. A já jsem říkal, nejenom že se ten limit snižuje na polovičku a že se do toho dostávají i ty menší firmy, ale navíc, že ty menší a střední firmy mají daleko elegantnější prostředky, jakým způsobem si stáhnout peníze na výzkum. Ale to tak právě vůbec není. To znamená, pokud my dneska tento zákon takto schválíme, tak tím dáváme opětovně zelenou všem průmyslovým firmám, nebo řekněme podnikatelským subjektům, nemusí být jenom průmyslové, které dále s těmi prostředky budou hospodařit i ve prospěch univerzit a výzkumných center, protože oni si tam zadávají smluvní výzkum. A všude na světě, i v té Americe, kterou jste zmiňoval, se hledají nástroje, jak ještě více zamotivovat privátní sektor, aby spolupracoval s tím výzkumným sektorem, protože je to win-win pro obě strany.
V těchto městech se léčí cca 60 % zahraničních klientů. Téměř ve všech případech se jedná o klienty nad 65 let. Ani v tomto případě nám není umožněno poplatek vybrat, i když například sousední Německo nebo Rakousko žádné omezení u seniorského věku nemá. Znamená to tedy, že český klient ve věku 65+ v německých lázních vesele zaplatí denní sazbu ve výši 2 až 3 eura, německý klient v českých lázních je tohoto poplatku ušetřen. Tolik z citace. Vlastně tím likvidujeme nejen západočeské lázně, jejich parky a péči o prameny, protože pokud si budou muset samosprávy nakonec vybrat mezi občanem a cestovním ruchem, určitě si vyberou péči o občana. Tímto děkuji.
S přednostním právem se přihlásil pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo. Města by měla mít možnost si to nastavit tak, aby to bylo spravedlivé. Ještě jsem chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který předkládáme s panem poslancem Nacherem, který se týká toho, abychom konečně vyřešili problematiku Airbnb, Bookingu a dalších podobných platforem. Když máte byty a chcete je pronajímat, tak musíte obcházet všechny městské části a u každého okénka si vyřizovat zvlášť ten poplatek. My navrhujeme, aby se konečně proaktivně řešila problematika Airbnb.
Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Kytýr, připraví se pan poslanec Čižinský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Osobně chápu křehkou dohodu dosaženou Ministerstvem financí s poskytovateli lázeňských a rekreačních služeb a dalšími při tvorbě zákona o místních poplatcích. Chápu i lobbistické snahy například Asociace hotelů a restaurací, ale poplatek z pobytu je určen pro naplnění, jak zde již bylo zmíněno kolegou Třešňákem, především fiskální, ale také regulační funkce obcí a měst. Bavíme se o poplatku z pobytu, který může vybírat každá obec. Zastupitelstvo o této skutečnosti rozhoduje obecně závaznou vyhláškou. Má to plně ve svých rukou. Jsem přesvědčen, že máme fungující a odpovědné samosprávy a tyto samosprávy si zaslouží naši důvěru ve věcech rozhodování na svém území. Na závěr mého vystoupení mi dovolte, kolegové a kolegyně, vás požádat o hlasování dle doporučení garančního rozpočtového výboru.
Děkuji.